Já už jsem to zažil v 90. letech. A pak se samozřejmě občané divili, proč nemohou svoje děti umístit do školky. Protože holt školky byly často zrušeny a odprodány.
Jmenovaní byli přesvědčeni, že nejlepší cestou k zachování absolutní moci Komunistické strany Číny a armády ve státě a jejich dominantního vlivu v čínské ekonomice je zajištění rodové kontinuity čínské stranické armádní elity ve vedení všech významných složek moci a hospodářství Čínské lidové republiky skrze další a další generace prominentních stranických rodin. Zatímco členové první a druhé generace kumulovali jak politické tak vojenské funkce, u třetí generace došlo k jejich rozdělení. Mezi sjezdy je pak nejvyšším faktickým výkonným orgánem Komunistické strany Číny její Ústřední výbor, který má zhruba 300 členů, jehož rozmanité odbory a oddělení řídí v Číně naprosto vše. Z toho je patrno, že na vrcholu stranické mocenské pyramidy stojí dva orgány - Politbyro a jeho Výkonný výbor. V rukou těchto dvou orgánů společně s Ústřední vojenskou komisí je fakticky soustředěna veškerá moc ve státě. Podle ústavy zastává generální tajemník zároveň funkci předsedy Ústřední vojenské komise. Zastává funkci prezidenta Čínské lidové republiky. Postavení Ústřední vojenské komise je dokonce tak silné, že nejvyšší vedení armády a její Podívejme se nyní na strukturu armády. Je to za prvé odbor Generálního štábu, který organizačně a provozně zajišťuje chod samotného Generálního štábu. Je to tedy jakýsi generální štáb v užším slova smyslu. Za druhé je to odbor všeobecné logistiky, všeobecně politického odboru a za čtvrté odboru všeobecného vyzbrojování. Pod oním prvním odborem Generálního štábu působí dvě zpravodajské služby, které jsou organizovány v rámci a na bázi armády. Druhé oddělení, výzvědná služba, má ve své působnosti shromažďování a zpracování vojenských, politických, vědeckých a technologických informací, a to zejména s akcentem na jejich využití pro vojenské účely Čínské lidové republiky. Styčný odbor. Pod jeho vedením se na její výstavbě jako druhý v pořadí stranický funkcionář podílel Jie Ťian-jing.
Nakonec je to věc, kterou po nás i opravdu chtějí zaměstnavatelé.
Děkuji paní ministryni.
Vím, že tam je ten mechanismus, aby se s tím nepodvádělo, docela vymyšlený, nicméně přijde mi to v tomto směru jako zbytečné podporování podnikatelů, protože co si budeme povídat, tak v tomto směru by se měli oni snažit.
Ale opakuji, to není vůbec nic nárokového.
Na tento vánoční dárek pro všechny řidiče nejen Ústeckého kraje se velmi těším. Budou eliminovány prach, hluk, ale co hlavně, smrtelné nehody. Před třemi dny se objevila novinová zpráva, která připomněla, že stavbaře ještě potrápí dvě kritická místa. Vedle tzv. řehlovického zářezu také sesuv půdy, který v červnu roku 2013 zavalil asi 200metrový, prakticky hotový úsek dálnice u Litochovic.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
Nicméně jenom tady krátce zmíním, že pokud jde o práce na sesuvu, ty dále pokračují. V rámci druhé etapy odstraňování sesuvu pokračuje realizace statických prvků a příprava na realizaci hlubokého drénu, který je potřeba realizovat před dokončením těchto prvků. Až budou statické prvky dokončeny, bude probíhat odtěžování zeminy z tělesa dálnice. Po odtěžení bude zjištěn stav tělesa a připraven technický podklad pro jeho obnovení. Máte pravdu, je tam ten zářez a je tam i to odtěžování.
Pan poslanec Petr Bendl dále bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku.
Vážená paní ministryně, uvedla jste, že se s novým jednoslovným cizojazyčným názvem republiky Czechia stejně jako já neztotožníte. Měnit značku, to budou další finance navíc. Moje dotazy: Bylo konzultováno s Ministerstvem pro místní rozvoj? Neproběhla veřejná debata. Proč se tedy tak najednou název zavádí? Já dodám osobní zkušenost. Proč teď tedy znovu měníme název? Je to opravdu zapotřebí?
Poprosím pana premiéra o odpověď.
To je jedna věc. Druhá věc. To znamená, na jedné straně tady máme 400 tisíc, nebo víc než 400 tisíc lidí v evidenci, na druhé straně tady máme 117 tisíc volných pracovních míst v ekonomice a máme tady regiony, kde nezaměstnanost se dneska pohybuje kolem dvou nebo tří procent. To je třeba příklad Rychnovska v Hradeckém kraji, kde buduje novou investici společnost Škoda Auto a kde velmi obtížně shánějí samozřejmě v tom regionu nové pracovníky. Od dubna začínají úřady práce realizovat nový program. Je to příspěvek na dojíždění do práce, to znamená, člověk, který je v evidenci na úřadu práce déle než 12 měsíců, má nárok na to, aby mu po určitou dobu úřad práce přispíval na dojíždění do zaměstnání. Snažíme se tímhle pilotním projektem podpořit mobilitu pracovních sil u lidí, kteří nám dlouhodobě zůstávají v evidenci na úřadech práce. To je mobilizační projekt. To už jsme tady zažili v minulosti a vždycky to úplně dobře nefungovalo. Vláda připravila pilotní projekt, který je realizován od listopadu loňského roku. Připravili jsme zvláštní postup pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Takže určitě vláda připravuje tyto projekty, pilotně už jeden zkoušíme. Vůbec se tomu nebráníme.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím.
Děkuji.
Pane premiére, budete reagovat? Nebudete. Tak prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana premiéra ve věci nedostatku dárců krve.
Vážený pane premiére, původně jsem chtěla interpelovat pana ministra zdravotnictví Němečka, ten však bohužel dost často nebývá přítomen. Jde o celospolečenské téma. Pokud stejně jako já alespoň občas sledujete Facebook, jistě znáte, občas se objevují statusy, které informují o případu nemocného člověka čekajícího na dárce kostní dřeně a vyzývají veřejnost, aby se zaevidovala mezi dárce. Nezbývá než v každém takovém případě doufat, že se najde dárce, který nemocnému člověku bude nápomocný. Zjištění není, pokud mohu soudit na základě článků, které jsem dohledala, úplně příznivé. Kladu si otázku, jaké jsou příčiny nedostatku dárců. Je v našich silách situaci změnit k lepšímu? Jakým způsobem veřejnost vhodně motivovat? Děkuji za odpověď.
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Byl jsem informován o tom, že nebyl zaznamenán, pokud jde o situaci v zásobování nemocnic transfuzními přípravky, jejich nedostatek. Je skutečnost, že v posledních letech došlo k systematickému postupnému poklesu počtu registrovaných dárců krve, nicméně tato skutečnost zatím nemá vliv na dostupnost léčivých přípravků, které jsou z lidské krve vyráběny.
Uvedené subjekty neuplatnily v rámci řízení žádné připomínky. V rámci stavebních řízení, respektive řízení o udělení kolaudačního souhlasu, nebylo rovněž nikdy namítáno porušení právních předpisů. Na základě materiálu schváleného vládou se předpokládá ukončení činnosti společnosti Eruca Technologies v celém areálu muničního skladu u Vrbětic. Pro doplnění uvádím, že již v době uzavírání nájemních smluv si musela být tato společnost vědoma rizika, že její nájemní smlouva nemusí být prodloužena a její činnost tak může být ukončena i bez udání důvodu. Musím říci, že je to regulováno především stanoviskem velitele zásahu, který dál vykonává tu skutečnou výkonnou pravomoc v tom areálu ještě stále. Čili pokud byste, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, potřeboval nějaké ještě detailnější informace stran toho současného stavu, nebo co vedlo velitele zásahu, tak se prosím obraťte na něj. Teď, a to je zase už přesněji k tomu, co jste se tázal, provoz je tam povolen velitelem zásahu od 16 hodin odpoledne do 8 hodin ráno. Ale není to něco, co by šlo mimo vědomí velitele zásahu. Nic tam není skladováno. Čili pracuje se tam v nočních směnách, nic tam není skladováno a nájem skončí s tímto kalendářním rokem. To je v kostce asi tak všechno.
Děkuji panu ministrovi.
Vážený pane ministře, děkuji za ty odpovědi. Tudíž nikde v tom povolovacím řízení nebyla ani zmínka o tom, že v sousedních objektech je skladována munice.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji pane předsedající. A opakuji, neshledaly důvody, proč tento provoz v dané lokalitě nepovolit.
Přejdeme k další interpelaci.
Chci se vás, vážený pane ministře, zeptat, kdy dokumenty na kontrolní výbor doručíte, abychom vůbec mohli bod Státní pokladna na výboru projednávat. Za odpovědi děkuji.
Děkuji panu poslanci Koníčkovi, bude mu odpovězeno písemně.
Nyní mi dovolte načíst omluvu paní poslankyně Berdychové, která se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednání z osobních důvodů. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu dnes interpelovat českého ministra ve věci zákona, který vyšel v Německu asi před rokem. Je to zákon o minimální mzdě. Jak se to týká České republiky? MILoG, jak se zákonu říká ve zkratce, se vztahuje i na firmy z jiných zemí, které posílají své zaměstnance na německé území. Nechápu, že se to vztahuje třeba i na řidiče českého kamionu, který jenom projíždí přes německé území. To je realita rozdílných ekonomik. V Česku hrozí likvidace některých firem. Hrozí neřízený nárůst mezd. Hrozí proporcionální deformace mezd mezi profesemi. Takový řidič kamionu vyslaný s nákladem do západní Evropy by měl dvojnásobný plat českého učitele, dosáhl by 140 % platu českého lékaře. MILoG navíc vyžaduje i značnou administrativu v němčině. To všechno jde proti hlavním principům Evropské unie. Při porušení zákona mohou němečtí celníci vyměřit pokutu až půl milionu eur. Pane premiére, čeští podnikatelé vnímají MILoG jako protekcionistické opatření na ochranu německého trhu. Jaký je jeho výsledek? Co se dá na ochranu českých zájmů ještě dělat?
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Vláda je v té věci aktivní. Nicméně chtěl bych zdůraznit, že problém je šíře působnosti té právní úpravy, která v Německu byla zavedena. Já jsem stoupenec role minimální mzdy ve společnosti a v ekonomice, takže rozhodně nebudu upírat německé vládě právo, aby zavedla celoněmeckou minimální mzdu. Ale ta mzda, tak jak byla zavedena z hlediska šíře své působnosti, komplikuje výrazně situaci v celé řadě oblastí. Dokonce včetně případů čistého tranzitu těchto zaměstnanců přes území Německa. My jsme tu věc od samého počátku zpochybnili. Jak ministr dopravy, tak ministryně práce a sociálních věcí jednali se svými protějšky. To téma bylo otevřeno na zasedáních Rady Evropské unie, pokud jde o ministry dopravy. A samozřejmě tady vznikly také společné iniciativy zemí, které jsou dotčeny tímto opatřením. Ony například společně napsaly spolkové ministryni práce a sociálních věcí.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Víte, mě velice překvapila jedna věc. Jen tak pro zajímavost, je známo, že se k podobnému kroku jako německá vláda chystají třeba v Dánsku. A v Dánsku už je minimální mzda 14,5 eura. Takže to má v podstatě dominový efekt a nevíme, kde se to zastaví.
Poprosím pana premiéra o reakci.
Myslím, že právě proto, aby bylo zřejmé, v jaké podobě by jednotlivé země podobná ustanovení měly zavádět, tak je důležité, aby bylo jasné, jestli je to německé pravidlo, tak jak bylo zavedeno, v souladu s právem Evropské unie. K tomu je důležitý přezkum ze strany Evropské komise, který už jsem zmínil, který byl zahájen 19. května loňského roku. Je tedy v zájmu České republiky, ale i dalších zemí, zejména z té východní části Evropy, aby Evropská komise co nejdříve vydala své stanovisko v této věci, aby byly jasné další kroky, které v této věci Evropská komise podnikne. Naším cílem je, abychom omezili dopady tohoto ustanovení na naše dopravce, zejména pokud jde o tranzit.
Ale přesto tu otázku pokládám.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Dne 5. dubna byla nepravomocným rozhodnutím ÚOHS zrušena soutěž na poradce státu pro soutěžní dialog. Ministerstvo dopravy podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad dne 20. dubna, to znamená včera. Jsou tady v České republice tyto subjekty, které radily například na Slovensku nebo i v jiných zemích, takže si myslím, že by to zásadní problém být neměl. Jsem přesvědčen, že se nám to povede. Co se týče té délky, my jsme velmi zvažovali, zdali celý úsek udělat najednou, nebo ho udělat po částech. Pak jsme se rozhodli z dobrých důvodů, že to bude ve dvou částech. Já to budu zítra projednávat s paní komisařkou v Lublani. Takže ty věci prostě pokračují dál a je reálné celou záležitost udělat a není důvod, aby to celé spadlo. K té poslední otázce. Jenom bych chtěl říct jednu věc. My si myslíme, že celý projekt je velmi zajímavý zejména vzhledem k tomu, jaké při otevírání obálek na PPP projekt obchvat Bratislavy byly dosažené ceny.
Tlačili na ně. Bohužel to nevyšlo.
Prosím, pane ministře, doplňující odpověď.
Děkuju. Já bych rád doplnil. My samozřejmě připravujeme. Já jenom chci říct jednu záležitost. My pokud chceme evropské peníze na ty projekty, tak se pravděpodobně zopakování těch EIA nevyhneme. Spíš je jiná otázka, zdali existuje nějaký mechanismus, kdy při tom, kdybychom použili národní peníze, tak bychom tu EIA nemuseli opakovat. Problém je, že by nás to stálo ty finance, o které nám jde teď především. A jinak vás chci ubezpečit, že mou prioritou od doby, co jsem přišel na ministerstvo, je, že se připravuje, připravuje a připravuje.
Přikročíme k 19. interpelaci. Paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci budoucnosti dětských domovů.
Zároveň má být omezena možnost umisťování dětí do těchto zařízení. Věková hranice, dokdy dítě nebude moci být umístěno, má být do jednoho roku věku dítěte, pak do tří a nakonec do sedmi let věku s tím, že pokud by umístění bylo nezbytně nutné, tak maximálně na dobu jednoho měsíce. Co s těmi dětmi bude potom? Všichni bychom si pochopitelně přáli, aby každé dítě vyrůstalo ve své rodině, a pokud to není možné, tak v rodině náhradní. Kam tedy půjdou? Pokud jde o sjednocení pod jeden resort, současná roztříštěnost do tří resortů, ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí a MŠMT, má v tomto případě své opodstatnění vzhledem k jejich zdravotnímu, psychickému stavu, potřebám dětí, k rozdílným podmínkám, z nichž přicházejí. Jediný úřad nemůže komplexně pojmout zdravotní, sociální a vzdělávací problematiku. Dětské domovy mají funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Pracují zde speciální pedagogové. Přechodem pod MPSV dojde ke snížení standardu. Chci se proto zeptat, zda souhlasíte s přechodem pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále, jak probíhá diskuse s pracovníky dětských domovů a dalších zařízení MŠMT. A konečně, jak se stavíte ke stanovení věkové hranice. Děkuji za písemnou odpověď.
První je interpelace na ministra vnitra Milana Chovance, který odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci vybavení policistů SPJ hlavního města Prahy. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance.
Děkuji vám. Děkuji, paní předsedající.
Myslím si, že stejný případ... V tuto chvíli tedy rozpravu beru zpět, uzavírám a tento bod je přerušen do přítomnosti pana ministra. Pak je zde interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci personálního obsazení dozorčích rad státních podniků. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 766 a i ta byla přerušena do přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ten zde není. Tudíž i tuto interpelaci odkládám do přítomnosti pana ministra. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky.
Tam podle mého názoru je ta věc vyřešena.
Děkuji a táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. V tomto případě je prvním vylosovaným pan poslanec Radim Fiala, kterého zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá, a poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo paní předsedající. Abychom si mohli upřesnit tento pocit, požádal jsem vás, zdali bychom mohli obdržet informaci, kolik bylo zadrženo a perlustrováno občanů České republiky a kolik bylo zadrženo a perlustrováno občanů jiných států, zejména tedy občanů Čínské lidové republiky. Ujišťuji vás, že potom s tou odpovědí seznámím celou Poslaneckou sněmovnu.
Vážená omluvená paní ministryně, zajímám se o organizaci sportu a jeho financování, zvláště proto, že v našem Ústeckém kraji je spousta dětí, které kvůli špatné finanční situaci svých rodin nemohou sportovat ve sportovních klubech svůj vysněný sport. Je to vážný problém, který MŠMT dlouhodobě neřeší. Letos MŠMT vyhlásilo nový program číslo osm Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. MŠMT vyplatí do klubů maximálně 280 mil. korun. To mi přijde opravdu málo.